Mají informace o nás o všech. Politicky angažované osoby? Tak co je na tom, že sedm našich kolegů se bude tomu věnovat a budou mít za nás jako za sbor nějaké informace o tom, jak to funguje? A co je špatného na tom, že šéfa jmenuje vláda? Já tomu moc nerozumím.
Některé problémy odstraňuje pozměňovací návrh kolegy Zahradníka, za což mu i děkuji. Tyto zásadní problémy, které dnes přináší elektronovela, budou, doufám, vyřešeny v kompletní novele zákona o odpadech. Pokud se podíváme do legislativního plánu vlády, tak uvidíme, že ministr životního prostředí chce předložit již v září tohoto roku věcný záměr kompletní novely zákona o odpadech. A já se ptám: Proč takto závažné změny nejsou řešeny komplexně v podzimní novele zákona o odpadech? A nevymlouvejme se tu opět na Evropskou unii. Proč nemá odvahu předstoupit před obce, občany a podnikatele s nepopulárním řešením? Všichni se shodneme na tom, že skládkování není tou cestou a tou metodou nakládání s odpadem, kterou chceme dlouhodobě podporovat. Na tuto odpověď čekají obecní samosprávy i občané. Budeme více recyklovat? Budeme nakonec odpad místo jeho zahrabávání do země pálit? Jak a za jakých podmínek? Zakazujeme skládkování, ale neodpovídáme na tyto zásadní otázky. Břicho z něho bohužel bude bolet naše obce a naše občany. Také si musíme uvědomit, že nakládání s odpady je miliardový byznys. Jak už jsem řekl, tak tento účelový pozměňovací návrh se vůbec nezabývá tím, co bude dál v oblasti nakládání s odpady. Zcela pomíjím míru recyklace. Já se zde opět ptám: Když Ministerstvo životního prostředí za prvé nechce motivovat ve vyšší recyklaci, za druhé chce zakázat skládkování, co tedy chce za třetí? Samozřejmě - pálit odpadky. Je to správné? To nám Ministerstvo životního prostředí neříká, protože kompletní novela zákona o odpadech leží na ministerstvu a odpovědi se možná máme dozvědět až na podzim. Musím říci, že skutečně nevidím sebemenší důvod, abychom tak závažné změny v nakládání s odpady schválili v účelovém pozměňovacím návrhu, chcete-li, v přílepku. Já jsem se zabýval tím, zda dělat dílčí změny a vylepšit parametry tohoto pozměňovacího návrhu, nebo ho neschválit jako celek. Vzhledem k závažným skutečnostem, se kterými jsem vás tady teď seznámil, se shoduji se svými předřečníky a navrhuji vrátit tento návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Opálku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji panu poslanci a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Dámy a pánové, stanovisko klubu TOP 09 a Starostové zde jasně vyjádřil kolega Gazdík a kolega Kučera. V nejlepším případě šlo tedy o celé dva pracovní dny. Takový spěch ve mně pochopitelně vyvolává podezření, obzvlášť v situaci, kdy podle stanoviska České asociace odpadového hospodářství hrozí sankce ze strany EU jen v případě nepřijetí části ustanovení obsažených v pozměňovacím návrhu kolegy Oklešťka. V případě těch zbývajících pak je velkou otázkou, komu má jejich urychlené schválení prospět. Obávám se, že veřejnost nebude tím, kdo z tohoto nestandardního postupu bude profitovat. Proto podporuji návrh svých kolegů na vrácení k novému projednání ve výboru pro životní prostředí.
Děkuji paní poslankyni a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kudelu.
Dobrý den, paní předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Původní vládní novela zákona o odpadech se věnuje potřebné úpravě zákona v oblasti elektroodpadů. Tento návrh novely doplňuje návrh pana poslance Zahradníka. V pořádku. Přitom pozměňovací návrh pana Václava Zemka však o zákazu použití nebezpečného odpadu na technické zabezpečení skládky vůbec nehovoří.
Proto se navrhuje vytvořit systém motivující původce odpadu k využívání šetrnějších způsobů nakládání s odpady, přičemž na základě dosavadních zkušeností může do budoucna přinést významný efekt pouze zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů. Podle zkušeností sousedních států, například Německa, které zákaz skládkování jasně deklarovaly - v případě Německa už v roce 2009 -, to vedlo k vybudování funkčních a ekonomicky přijatelných způsobů nakládání s odpady, zejména komunálními, a to při respektování hierarchie pro nakládání s odpady tak, jak je definováno směrnicí o odpadech. Já bych chtěl říci, že Ministerstvo životního prostředí pracuje pouze v žoldu životního prostředí a jeho ochrany. Myslím, že zakopávat odpady na zahrádce by nikdo z nás nedělal. V případě skládek to děláme běžně a už se nad tím ani nezamýšlíme. Takže zatím děkuji za pozornost.
Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí. Iniciativně tento návrh projednal také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Obhajovat svůj návrh tady doufám, že není až tak moc nutné, nicméně řeknu vám asi tak zhruba princip. Myslím si, že ukládání odpadu do země není to pravé ořechové, co potřebuje náš stát, takže separace je přesně to, o co tady všichni usilujeme, byla nastolena nějakým způsobem, ale nemáme na to vydanou směrnici. Směrnici je možné vydat jedině tehdy, když bude projednán a bude schválen návrh neboli jeho novela, novela zákona. Bereniky Peštové, náměstkyně ministra životního prostředí, po zpravodajské zprávě poslance Ladislava Oklešťka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 172 projednat a schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Předně bych na začátek chtěl říct, že pan ministr si ve své řeči značně odporuje.
Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Končím tímto druhé čtení tohoto návrhu. Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo Prosím, aby se slova ujal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové. Takže já doufám, že se to dnes povede.
Tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru a výboru pro evropské záležitosti. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Roma Kostřicu, aby odůvodnil usnesení výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovoluji si přečíst usnesení: Zahraniční výbor doporučuje Děkuji vám.
Jenom jsem chtěl poprosit, kdyby se dal čas a prostor poslancům, aby se mohli dostavit na hlasování, protože, opakuji, jedná se o 120 poslanců, ústavní většinu, aby tu bylo dost poslanců na hlasování, protože jinak když jsem poslouchal usnesení výborů, tak je jednoznačné, že ten návrh podporu má.
Nyní přikročíme k hlasování o navržených usnesení. Dá se říct, že usnesení obou výborů jsou shodná. Pokud nebudete mít námitek, navrhuji hlasovat o návrhu usnesení zahraničního výboru, který je formulován v souladu s dikcí Ústavy čl. 49 přesněji a zní: Hlasování končím. Končím projednávání tohoto bodu.
Děkuji za slovo. Nejdříve bych chtěl reagovat na vystoupení jak pana ministra, tak pana zpravodaje. Chci říct to, že to chceme řešit, je dobře. Obávám se, že to řešení ve skutečnosti žádným řešením není, a pokud schválíme vládní návrh tak, jak byl předložen, tak se k němu za pár měsíců vrátíme. Možná jeden dotaz na pana ministra. Druhý cíl byl také změnit a zrychlit vyvlastňování. Vládní návrh říká, že může majitel dostat až 16násobek. No bude se snažit, aby ten 16násobek dostal. Není žádný důvod, aby tak neučinil. Tak ale co je pravda? Ti lidé, ti vlastníci, nejsou hloupí a logicky se domáhají svých práv. A nebo, a to je ještě horší, vůlí anonymního úředníka v investorské organizaci, který bude za stát vyjednávat. Myslíme si, že takhle to vůbec nemyslíme vážně, že to není dobrý systém, protože pravidla nejsou jasná, jednoduchá, průhledná a transparentní. Obávám se, že on nebo někdo jiný by řešil tisíce případů, pokud tam necháme tu toleranci. Obávám se, ale možná mi mé obavy vyvrátíte, že prostě ten nástroj nepoužíváme. Pak nejsme schopni vůbec prověřit, zda ta změna byla dobře.
Děkuji, pane předsedo.
Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych zde volně navázal na slova svého předřečníka pana poslance Stanjury. Celá řada otázek tady již padla, celou řadu otázek jsem měl již během projednávání v prvním čtení na Poslanecké sněmovně, měl jsem celou řadu otázek již při projednávání hospodářského výboru, který se tím zabýval, tuším, dvakrát.
Smyslem té změny je výslovně potvrdit soudem již používanou doktrínu, podle které může být úmluva v různých zemích interpretována různě, a podle této úmluvy jsou štrasburští soudci povinni brát v úvahu sociální a kulturní hodnoty jednotlivých zemí, které zákonodárce dotyčné země vedly k přijetí určité právní úpravy. Volnost uvážení, která je státům takto přiznávána, je větší zejména v otázkách, ve kterých mezi členskými státy Rady Evropy neexistuje konsensus. To je to nejpodstatnější, co je obsahem té úmluvy.
Je to do určité míry záležitost technická, řeší se také - o tom pan ministr nemluvil - například maximální věk, kdy se člověk může stát soudcem Evropského soudu pro lidská práva, protože nyní docházelo k tomu, že v době dosažení 70 let byli soudci odvoláváni, přestože nedokončili své funkční období. Děkuji za pozornost a doporučuji postoupit tento návrh do zahraničního výboru.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Není tomu tak. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím tento bod. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Dosud, jak asi víte, tohoto ředitele jmenuje sám ministr financí. Náš návrh jinak zachovává stávající uspořádání, kdy Finanční analytický útvar je odborem Ministerstva financí. FAÚ, jak asi také dobře víte, prověřuje podezřelé finanční transakce a disponuje poměrně rozsáhlými pravomocemi a hlavně také disponuje velmi cennými informacemi. Dále hraje také významnou roli, pokud jde o odhalování daňových úniků. Přístup k těmto informacím má samozřejmě ministr financí, pod jehož kontrolu útvar spadá. Tento kontrolní orgán by se podle našeho návrhu skládal ze sedmi členů. Dovolte mi ještě připomenout, že obdobný návrh předkládala Občanská demokratická strana již v minulém období jako vládní návrh, ale vzhledem k pádu vlády a k rozpuštění Sněmovny už nebylo možné jej projednat.
To znamená, jaké je stanovisko například Ministerstva průmyslu a obchodu, jaké je stanovisko Ministerstva zemědělství. Jestli si uvědomujeme, že stejný pozemek bude vykupován v jiném režimu a hlavně za jinou cenu, pokud se bude jednat o dopravní stavbu, v jiném režimu a za jinou cenu bude vykupován, pokud se bude jednat o energovod a bude ho realizovat Ministerstvo průmyslu, v jiném režimu a za jinou cenu bude ten samý pozemek toho samého majitele vykupován například Ministerstvem zemědělství, pokud se bude jednat o stavbu vodohospodářskou. Na tuto otázku mi zatím doteď nebylo odpovězeno, možná že se třeba odpovědi dočkám dnes. Jakou roli budou mít při výkupech obecní samosprávy? Budou se tyto obecní samosprávy řídit interním předpisem ministra dopravy? Jednoznačně si uvědomuji a jednoznačně podporuji legislativní kroky a legislativní změny vedoucí k urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Na tom se myslím tady shodneme všichni a není tady tuším jediný poslanec, jediná poslankyně, kteří by tvrdili opak. Otázka je, jakou cestou toho docílíme. Já vidím jedinou a legislativně čistou cestu v novele zákona, která projde řádným meziresortním řízením, ke které se řádně vyjádří Svaz měst a obcí, ke které se řádně vyjádří Asociace krajů. Pouze taková novela může výstavbu dopravní infrastruktury skutečně urychlit, nepřinese vlnu žalob a sporů tak jako novela navrhovaná ministrem dopravy, která výstavbu dopravní infrastruktury neurychlí, ale naopak zablokuje. Je to ještě šance, jak tuto novelu aspoň trochu zachránit.
Děkuji. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Karel Šidlo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Ta diskriminace spočívá v tom, že kraje, města a obce nedostaly šanci vykupovat za stejných podmínek jako stát. Přestože budují dopravní infrastrukturu ve stejném veřejném zájmu, jako ji buduje Ministerstvo dopravy prostřednictvím svých zřízených organizací. Já zde nebudu citovat čísla, ale kdo se s tím měl možnost seznámit, tak určitě viděl to, co zde řeknu úplně na závěr svého vystoupení jako odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu. A ty poloviční ceny samozřejmě mají zásadní vliv na to, jakým způsobem budou regulovány náklady do výstavby dopravní infrastruktury u těch subjektů, o kterých jsem hovořil, ať už je to kraj, město nebo obec. Proto jsem si dovolil upozornit na tento pozměňovací návrh, který, říkám ano, poctivě, na hospodářském výboru neprošel, ale pouze o několik hlasů, a myslím si, že i zamítavé stanovisko Ministerstva dopravy není na překážku přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, protože jejich vyjádření se netýkalo chyby obsahu, ale spíš toho, jakým způsobem tento návrh zasahuje do kompetencí dalších ministerstev, s kterými souvisí výkupy pozemků. Proto se k tomu vyjádřili negativně. Dovolte mi na závěr požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, protože si myslím, že staví rovnoprávné podmínky pro výstavbu dopravní infrastruktury ve veřejném zájmu pro kraje, města a obce stejně jak pro stát.
Děkuji. Takže bych poprosil, aby to vláda pokud možno co nejrychleji řešila nějakým standardním legislativním procesem, abychom společně našli jednodušší pravidla.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Tedy my jsme s tímto systémovým opatřením vystupovali už v minulosti, ale nyní ho považujeme s ohledem na stávající situaci za ještě aktuálnější. Myslím, že ani jedna z těchto výtek není příliš závažná. Pokud jde o druhou výtku vlády, tam bych rád připomněl, že ani jiné kontrolní orgány ve Sněmovně, pokud jde třeba o kontrolu BIS nebo Vojenského zpravodajství, nemají přesně vymezený rozsah činnosti. Ale zase, i toto je věc, o které jsme připraveni diskutovat, a jsme připraveni jasněji vymezit účel a způsob kontrolní činnosti. Toto pokládám přesně za ten typ výtky, který lze vyjasnit mezi prvním a druhým čtením v rámci diskusí a projednávání ve výborech.
Finanční analytický útvar je ze zákona součástí Ministerstva financí a navrhovaný zákon vůbec neřeší jeho větší nezávislost, či snad dokonce samostatnost. Rozsah činnosti Finančního analytického útvaru je natolik široký, že by bylo třeba jasněji vymezit účel a způsob kontrolní činnosti. Vláda má také za to, že navrhované oprávnění předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády zprošťovat osoby povinnosti mlčenlivosti je rovněž nesystémové. Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu. Ano, pan poslanec Ivan Gabal se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je tudíž také celý vývoj situace závislý na tom, zda se bude, nebo nebude realizovat registr bankovních účtů.
Tady chci ještě upozornit, že pozměňující návrh pana Václava Oklešťka a pana Zemka se významným způsobem liší v specifikaci rozsahu použití skládkových odpadů pro technické zabezpečení skládky.
Ovšem způsob, jakým se ve hře ocitl inkriminovaných rozsáhlý pozměňovací návrh, který navíc asi jen těžko psal jeden poslanec, připomíná metody z toho nejtemnějšího období fungování resortu životního prostředí za předminulé vlády. Nespatřuji smysl ve vrácení novely zpět do výboru. Nedělám si iluzi, že by tak došlo ke sblížení stanovisek jednotlivých zájmových skupin, to prostě z principu nemůže nastat. Pokusil jsem se z revolučního návrhu pana poslance Oklešťka schváleného výborem pro životní prostředí i výborem pro veřejnou správu udělat spíše návrh evoluční. Požádal jsem pana Ivo Kropáčka, odpadového experta hnutí Duha, aby zapracoval maximum všech připomínek k původnímu návrhu, které došly od mnoha dotčených fyzických a právnických osob i veřejnoprávních korporací a jejich zájmových sdružení, a zapracoval co možná nejpřijatelnější kompromis - zpracoval kompromis, omlouvám se. Tento návrh je nyní evidován v systému pod číslem sněmovního dokumentu 962 a já se během podrobné rozpravy k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásím. Děkuji za pozornost.
Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, je vždycky těžké hovořit šestý nebo sedmý v pořadí, protože ti z vás, kteří jsou před vámi, vyčerpají témata, která si připravíte, napíšete, nebo dokonce srovnáte v hlavě, o to horší pak to vystoupení má vypadat. Chci vás ale varovat před pozměňovacím návrhem jako starosty města právě pana kolegy Oklešťka. To není nic osobního, je to jenom vyjádření názoru. Nic jiného než revoluce totiž úplný zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu není. Já bych se tedy chtěl zeptat především kolegů z hnutí ANO, jestli jim to připadá v pořádku. Já se hned dostanu k tomu detailu, proč si myslím, že je to v naprostém nepořádku. Za to, že ohýbají jednací řád a lepí k návrhům zákonů různé přílepky. Slibovali jste, že to budete dělat jinak, průhledně. Těsně po volbách jste dokonce podali návrh, jak změnit jednací řád Sněmovny, aby se to nedělo. Taková je realita, dámy a pánové. Já tu nechci nikoho moralizovat, věřte mi. Ať si to každý přebere sám. Jedna věc je ale jasná, takhle se průhledná politika prostě nedělá. Nedá se takto řídit ani stát ani firma. A já vám chci říci, kdybych takhle řídil radnici, tak jsem za 48 hodin - mě ty lidi vyženou. Dovolte mi, abych vám řekl několik příkladů z praxe. Odpadové hospodářství je prostě velký byznys. Jasná věc. Já bych možná přivítal - a vím, že to není součástí - nebo přivítal bych přílepek typu: pomozte starostům vymoct nedoplatky na těch odpadech. To je něco, co by bylo úžasné.
Ne jiných - těch samých. Je to trochu úsměvné, nicméně tohle se dá napravit mezi prvním a druhým čtením. Ale pokud chcete být vítězové každého hlasování, tak jen do toho.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.
Protože tady nechci v této věci podporovat konfrontační atmosféru, která se tady rýsuje, tak vaším prostřednictvím kolegovi Fialovi a panu předsedovi Stanjurovi: A teď ta řeč jde o tom, jestli bude exekutivní, anebo parlamentní. To je jedna věc. Jestli je to obdoba finanční policie, nebo není. Že kontrolovat je třeba, souhlasím. A poslední poznámka. Já jsem to říkal, je otázka, jestli chceme z FAÚ opravdu udělat zpravodajskou službu, nebo ne, protože to zpravodajská služba není. Ale můžeme z toho zpravodajskou službu opravdu udělat.
Prosím, abychom na sebe nepokřikovali, jestli je, nebo není. Jeden takový už se hlásí - pan poslanec Kalousek.
Děkuji.